Já teď neposuzuji, jestli to bylo dobře, nebo špatně. Tak se dívejte do zrcadla, kdo zvyšoval mandatorní výdaje. A podívejte se na mandatorní výdaje a podívejte se, kdo ty zákony schvaloval.
Já se tedy omlouvám, nebylo to opět s faktickou poznámkou, bylo to pouze opět.
Z dnešního jednání se od 15 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů omlouvá pan poslanec Jan Richter. Vážené kolegyně, vážení kolegové, než přistoupíme k projednávání dalších pevně zařazených bodů, tak prosím předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledkem volby. Připomínám, že se jedná o volbu členů Rady České tiskové kanceláře.
Jak bylo avizováno, seznámím vás s výsledkem volby. Předtím než ten výsledek oznámím, si dovolím ještě jedno upřesnění k těm informacím, které tady byly řečeny. A tu zprávu obdrželi tedy jak předsedové klubů, tak jejich tajemníci. Ale za volební komisi jsem chtěl pouze zopakovat tuto informaci, že ta informace na všechny kluby byla odeslána už 21. února. Volili jsme tři členy Rady České tiskové kanceláře. Konstatuji tedy, že v prvním kole byl zvolen jeden kandidát, je to pan Petr Žantovský s 86 hlasy a dnem volby se tedy stává členem Rady České tiskové kanceláře. Děkuji za prostor a předávám slovo.
Děkuji, pane předsedo. Nyní přistoupíme k zařazenému bodu, kterým je Pane ministře, prosím, ujměte se slova.
Tak, já velmi děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Rovněž dochází třeba k přenosu správy poplatků z české inspekce, která by měla hrát především kontrolní roli, na Státní fond životního prostředí. V mezidobí přišlo několik dalších pozměňovacích návrhů, které byly načteny tedy zcela nedávno, takže na ně vlastně ani ještě nemáme úplně reakci. Ale já jsem za tu debatu rád a určitě jsem na ni teď připraven.
Děkuji, pane ministře.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já bych jenom ve stručnosti představil ty pozměňovací návrhy.
Jediným rozdílem je to, jestli se jedná o dělenou, nebo nedělenou správu daně. A kompenzace je přitom náhrada za to, že nemohl daňový subjekt se svými penězi po nějakou dobu manipulovat a vznikly mu ekonomické ztráty. A jak je možné, že vznikla tato nerovnost? Tyto spory řešil opakovaně také Nejvyšší správní soud, který však zastával konstantní názor, že daňový subjekt má nárok na tento kompenzační úrok i v případě tzv. dělené správy daně. Místo aby stát začal poměřovat všem stejně, tak se v daňovém řádu objevila tato nová věta, která sice může mluvit v neférový prospěch státního rozpočtu, ale potlačuje práva daňových subjektů - bohužel běžná praxe posledních let v postupu Finanční správy a Ministerstva financí. Můj pozměňovací návrh bude spočívat v tom tuto novou větu opět zrušit. Tím jediným možným kritériem pro kompenzaci je oprávněnost nebo neoprávněnost. Svým pozměňovacím návrhem chci zajistit, abychom se vrátili do normálního stavu věci, a to v tom, že pokud dostanete neoprávněně pokutu, máte právo na kompenzaci. Přijde mi to tak jediné správné a jediné spravedlivé. Já doufám, že tento můj návrh poté ve třetím čtení podpoříte.
Dovolte mi přečíst omluvy.
Děkuji vám, pane předsedo. Jde o to, že důvody vyžádání informací od profesí, jako jsou advokáti, notáři, daňoví poradci, soudní exekutoři a auditoři, jsou omezeny pouze na účely výkonu mezinárodní spolupráce při správě daní. Myslím si, že to je i v rozporu se zájmy České republiky a její suverenitou, abychom tady hájili vlastně zájmy německé nebo rakouské daňové správy a nehájili zájmy, které se týkají České republiky a českého rozpočtu. Takže já po konzultaci s Ministerstvem financí jsem připravil návrh, který by to měl narovnat.
Já vám děkuji, pane poslanče. Máte dvě minuty, už vám běží.
Počítá prostě s tím, že se informace poskytne, pokud existuje. Velice vítám pozměňovací návrh pana poslance Michálka, protože on naprosto trefil hřebík na hlavičku. O tom to celé je. Takže já klidně i vítám to, co tady načetl pan poslanec Michálek, protože v podstatě ani k jiným sporům to nevede.
Já děkuji za slovo a děkuji všem, kteří tady poctivě sedí.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi krátkou glosu na závěr. Poslanecká sněmovna rozhodla, já to respektuji. Chtěl bych poděkovat Marku Výbornému za přípravu tohoto zákona, protože na tom odvedl opravdu obrovský kus práce. A ještě jednu krátkou poznámku. V životě máme smlouvy dvojího druhu. Jestliže neexistují ústní dohody, na čem chcete stavět vzájemnou důvěru?
Máte zájem vystoupit. Budeme tedy pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Jestli se tedy nebudete zlobit, mám tady s přednostním právem žádost pana poslance Kalouska. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já, věda, že budu vyvolán, abych pokračoval v přerušené rozpravě, tak jsem si nevzal faktickou poznámku na pana poslance Bartoška. Tak teď své vystoupení zneužiji k tomu, že nejprve mu odpovím. Účelem, dokonce si troufnu říct, že účelem tohoto návrhu je zneužít evropskou směrnici DAC 5 k tomu, aby Finanční správa byla zmocněna k věcem, které jsme si nikdy neuměli představit. Od toho máme dělbu moci, dělbu kompetencí a oddělování informací jednotlivých institucí, které chrání nejenom ten správný servisní výkon státní správy, ale také chrání svobodného občana. Směrnice DAC 5 ukládá členským státům pro účely mezinárodní daňové spolupráce poskytnout daňovým orgánům ze zákona přístup k mechanismům, postupům, dokumentům, informacím, které jsou uvedeny v příslušných článcích směrnice Evropského parlamentu. Pro tento účel je určena. Ne pro výběr daní. Vláda však svůj návrh koncipuje tak, že daňové orgány mohou tyto údaje a dokumenty požadovat i pro účely tuzemské správy daní prostřednictvím procesního předpisu, který daň a správu daní chápe široce tak, že prolomení povinnosti mlčenlivosti u zvláštních profesí, jako jsou banky, advokáti, notáři, podle našeho názoru poškozuje právo na spravedlivý právní proces a poškozuje příslušné klienty. Ale to, co mně vadí nejvíc, je, že mimo tuto směrnici DAC 5 to s tím nemá vůbec nic společného. To znamená, aniž by ten správce daně musel určit, k čemu je to určeno, on bude mít tu kompetenci prolomit bankovní tajemství. To nemá s tou směrnicí vůbec nic společného. To je tam skutečně vloženo nad rámec. A jenom mi dovolte několik málo slov k tomu, na co všechno správce daně, pokud tento návrh bude schválen, bude mít nárok. Bude mít nárok na přístup k jiným jedinečným identifikátorům týkajícím se účtu, aniž by tedy bylo přesně specifikováno, o které identifikátory to jde. Pravděpodobně o všechny. Bude mít právo na údaje osob zmocněných k účtu, tedy disponibilní právo. Bude mít právo na údaje o osobách, které peněžní prostředky na účet vložily, a o příjemcích plateb. Bude mít právo na údaje o službách pro provádění platebních transakcí.
Není to pravda?
Nyní tedy otevírám bod číslo 7, kterým je Vítám pana kolegu.
Děkuji za slovo. Tyto fondy využívají daňové výhody 5 %, aniž by ale byly klasickými investičními fondy, které investují na finančních trzích. Fondy jsou založené většinou developery, s akciemi těchto fondů se na burze téměř neobchoduje a jejich vlastnická struktura není příliš rozptýlena. Návrh byl také projednán vládou, která ho doporučila ke schválení. Takže vás tímto prosím, abyste podpořili tento senátní návrh zákona do druhého čtení.
Dle důvodové zprávy předkladatele je hlavní princip navrhované právní úpravy v odbourání mezery zákona.
Já vám děkuji, pane zpravodaji, a otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neregistruji nikoho přihlášeného. Jestliže tomu tak není, končím obecnou rozpravu. Já vám děkuji. Mohu konstatovat, že návrh na vrácení předloženého návrhu ani na zamítnutí nebyl vznesen, takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Ještě přivolám kolegy z předsálí a budeme hlasovat. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru? Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo dalším výborům k projednání? Tím pádem jsme vyčerpali prvé čtení tohoto návrhu. Já vám všem děkuji a tento bod končím. Tímto bodem jsme se zabývali v úterý 27. 2., kdy jsme jej přerušili v obecné rozpravě.
My jsme historicky řešili, jestli výroční zprávy politických stran v Poslanecké sněmovně k nahlédnutí veřejnosti a zveřejněné výroční zprávy na internetu jsou nějaké dvě úrovně veřejnosti. Není to tak. My ho jako Piráti nemůžeme podpořit a myslíme si, že pokud včera teprve vznikl z jednání nějaký kompromisní výsledek, tak není ani vhodné, aby se to probíralo ve zkráceném řízení teď na výborech. Takže v závěru. Problém je třeba řešit. Ani jeden z těchto návrhů to neadresuje správným způsobem, nereflektuje to, co bylo domluvené, a rozhodně bychom se o tom neměli bavit v nějakém vynuceném zkráceném čase, měli bychom jít na standardní dobu projednávání.
Prosím pana poslance Radka Holomčíka.
Děkuji za slovo.
Děkuji panu poslanci a nyní mám přihlášku do obecné rozpravy, pan poslanec Jakub Michálek.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěl věcně vyjádřit k těm návrhům, které zde byly předloženy. Předně pirátská strana samozřejmě byla zvolena s tím, že bude prosazovat ve všech případech transparenci, a to hodláme činit i v těchto případech. To by znamenalo v praxi, že na základě žádosti by byla přístupná nejenom majetková přiznání komunálních zastupitelů na malých vesnicích, ale i majetková přiznání poslanců a senátorů. Tak to mi přijde opravdu, že se úplně nepovedlo, že s tím, že se tady údajně řeší problém malých obcí, tak se pod to zase nějakou zvláštní náhodou dostali i sami poslanci. A to včetně městských částí. Opět, můžeme si představit, že v některé městské části hlavního města Prahy, třeba na Praze 4, se některý starosta rozhodne, že bude neuvolněný, ale bude hospodařit s majetkem, který je v řádu - rozpočet miliarda korun. Takže to jsou opravdu velké částky, a opět i tento zvolený způsob řešení není vhodný. Proto mi přijde logické, že pokud vůbec se máme bavit o tom, že by vznikla nějaká nová výjimka z toho principu transparence, tak aby byla formulována pouze velmi omezeně pro neuvolněné zastupitele z těch nejmenších obcí, přičemž nejmenší obcí mám na mysli obec, která během posledních tří let hospodařila s nějakou částkou, která nepřesahuje určitou hranici a která ani nemá žádný velký majetek. Protože známe příklady obcí, které jsou velmi, velmi bohaté, mají vysoké příjmy, přestože jsou malinkaté, mají malý počet obyvatel, anebo naopak disponují značným majetkem. Podle našeho názoru by to mělo být vymezeno tak, aby ty výjimky dopadly opravdu pouze na neuvolněné zastupitele těch nejmenších obcí, což byl ten deklarovaný zájem obou dvou předložených návrhů. Já bych se chtěl ještě vyjádřit k postupu při projednávání tohoto návrhu zákona.
Děkuji. Pěkné odpoledne. Já skutečně pouze stručně a obecně, nikoliv konkrétně, k těm návrhům. Takže já osobně i s tou současnou úpravou, tak jak běží, vůbec nemám problém.
Vy se hlásíte, ano, do obecné rozpravy.
Ale jednu poznámku k tomu, co teď řekl pan poslanec Když se náhodou dostanu do situace, že na jednom účtu mám přes půl milionu, tak uvést musím. Jestli tohle pokládáme za logické, tak já to tedy za příliš logické nepokládám.
Budeme-li se bavit - velké debaty byly například o údajích z evidence tržeb, o údajích z kontrolních hlášení. A znova tady zdůrazňuji, mají všichni prověrku Národního bezpečnostního úřadu na stupeň důvěrné. Ten například v oblasti platebních karet, když zrušil platební karty jako hotovostní platbu, tak v odůvodnění uvedl, že správce daně má před jednotlivcem upřednostnit právě možnost získávání těchto informací od například finančních institucí. Bylo tady řečeno něco o tom, proč není ještě předložen nový zákon o dani z příjmu, že se o něm hovořilo. My ho samozřejmě připravený máme. Víte, ale já jsem trošku překvapená. Když předložíme novelu zákona, daňový balíček, novelu zákona o dani z příjmu, nerozumím jedné věci. Implementujeme takzvanou evropskou směrnici ATAD, která souvisí s boji s daňovými úniky. Takže teď by asi vláda v demisi takový krok udělat mohla. Tak z toho jsem opravdu velmi, velmi rozpolcená a nevím tedy, co se po nás správně chce. Ano, předložili jsme, jsme v meziresortu, takže my pořád debatujeme o těch věcech. Tam byly další pastičky jako jednotné inkasní místo, které... už jenom proto se to muselo zrušit, protože nebyl absolutně ten projekt připraven. Tyto prostředky byly použity na budování IT systémů, které ale nesouvisely s jednotným inkasním místem. Čili bylo povinností té minulé vlády prostě tuto právní úpravu zrušit Kdy prostě budeme cítit oporu? Takže neházejme je prosím do jednoho pytle. Co se týče zajišťovacích příkazů, hovořila jsem o tom mockrát. Nakonec pan předseda Stanjura ví, že jsme to probírali několikrát na rozpočtovém výboru. Posunuli jsme se, přijal se nový metodický pokyn. Já jsem na základě rozsudků, které jsou z poslední doby, požádala o přesnou analýzu těch prohraných a vyhraných sporů. Čekám na ni. Dala jsem na ni poměrně krátký termín a všechny ty věci se řeší. Samozřejmě je tady možnost uplatnění náhrad škody, zákonná možnost. Zákon o škodě způsobené nesprávným rozhodnutím orgánu veřejné správy tady máme léta, takže se poplatníci mají právo, pokud prohrají tento soudní spor, obrátit na Ministerstvo financí, které to posoudí, a pokud nebudou spokojeni s tímto resumé, tak případně na soud. Takto je postupováno a já se domnívám, že pro to se dělá hodně i ze strany Ministerstva financí.
No to já jsem nezpochybňoval. Pochopitelně že ano. To je otázka velmi vyvážené úvahy o dělbě moci a vzájemných pojistkách a kontrole, které podléhají ty výjimečné pravomoci. Ale vy teď chcete, aby tu výjimečnou pravomoc měly i orgány Finanční správy bez té kontroly a to je prostě porušení té rovnováhy, která tady je, a ta rovnováha v té dělbě moci a těch kompetencí, to je něco, co chrání svobodu a soukromí každého občana. A troufnu si říct, že to je něco, co vaše vláda prostě absolutně nerespektuje, tam chce naopak všechno na jednu hromadu. Žádná dělba moci, žádné brzdy a pojistky, nezakecáme se, řídíme to z jednoho místa a makáme.
Já děkuji a nyní tady mám s faktickou poznámkou ještě pana poslance Bendu. Prosím, pane poslanče.
Byly ty předpisy vyjmenovány. Já jsem rád, že jsou obsaženy v celé řadě dalších předpisů, ale zatím nám ještě nikdo ani nepřiblížil, co to takový jiný jedinečný identifikátor je. Jinak pak se ke svému vystoupení dostanu, ale tohle mi připadá opravdu vtipné, to stálé odkazování se.
Chtěl bych, dámy a pánové, na závěr říci, že dohoda z včerejšího jednání pracovní skupiny u pana předsedy je následující - a všichni jsme se tam s ní ztotožnili, a já bych za to všem účastníkům té pracovní skupiny chtěl poděkovat. Proto bych si vás dovolil požádat o jeho podporu. Děkuji pěkně za podporu.
Přeji hezké odpoledne. A další, koho máme přihlášeného do obecné rozpravy, je pan poslanec Martin Baxa.
Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, projednáváme zde návrh, který se zásadním způsobem dotýká oblasti komunální politiky. Na mě samotného se dnes projednávaná materie dokonce osobně vztahuje, protože působím aktuálně jako uvolněný náměstek primátora města Plzně. Byť mám o funkčnosti novely své pochybnosti, respektuji princip zveřejňování informací dle zákona o střetu zájmů, i když se o majetek svého města z titulu městského politika a na základě rozhodnutí občanů starám. O to tady vůbec nejde. Ta zavedla povinnost zveřejňovat patřičné informace i pro komunální politiky, kteří svou funkci vykonávají neuvolněnou. Vybočím tady z politické hantýrky a přeložím pojem neuvolněná funkce do lidské řeči. Jsou to ti, kteří se komunální politice věnují ve volném čase a na radnice měst a obcí nechodí každodenně do práce, ale po práci, kdy se ostatní občané věnují rodinám, koníčkům a odpočinku. Jde velice často o ty, kteří pracují v obcích, kde navíc lidé mají komunální politiku doslova na dosah ruky a občanská kontrola tady příliš prostřednictvím zákonů pomáhat nepotřebuje. Těmto lidem byla zákonem přidána další povinnost a již letos se ukazuje, že pro mnohé z nich to už bylo jednoduše moc. Řada komunálních politiků v menších obcích již znovu kandidovat nechce, a reálně tak hrozí, že se po podzimních komunálních volbách ještě prohloubí problém spočívající v tom, že v mnoha obcích se velmi obtížně hledají občané, kteří by byli ochotni převzít odpovědnost za řízení svých obcí. Můžeme naříkat nad tím, že se občané do komunální politiky nehrnou. Nic tím ale nezískáme. Naše role je jinde. Neházejme klacky pod nohy zbytečnou regulací těm, kteří zájem o správu věcí veřejných i v malých obcích mají. Tím reálně pomůžeme kvalitě správy našich měst a obcí.
Děkuji panu poslanci a dalšího mám přihlášeného... Prosím, máte slovo.
Možná tato moje technická bude nejkratší v historii. To, že tady dneska projednáváme ten zákon, je důsledek toho, že tento zákon nebyl schválen v obecném zájmu, ale schvaloval se proti jednotlivci a pro jednotlivou záležitost.
Děkuji, pane poslanče. A mám tady další faktickou poznámku - paní poslankyně Langšádlová.
Dobrý den, dámy a pánové. Vážený pane předsedající, já si dovolím na některé věci, které zde zazněly, reagovat.
Jak jsem uvedl v obecné rozpravě, týká se možnosti vstupu do ochranného pásma I. stupně.
Děkuji.
Děkuji.
Pan poslanec Kobza stahuje svoji přihlášku. Ani jeden nemá. Dále přistoupíme k pevně zařazenému bodu To znamená, že takto postupovat nemůžeme.